Jak si děláte legraci z Poslanecké sněmovny? Že si tady prostě na nás děláte dlouhý nos, a nejenom na nás jako na opozici, ale i na koaliční partnery? Že prostě není možné, aby předseda klubu řekl, že ministryně má důležité jednání na Ministerstvu práce, a ministryně řekla, že byla na dlouhodobě plánovaném zdravotním zákroku? A co se týče kvantifikace jednotlivých dopadů, tak tu jsem neslyšel. Paní ministryně se vzdala té odpovědi, pravděpodobně proto, že to neumí. Snad nám potom paní ministryně řekne, jaké toto opatření má dopady do bilance nemocenského pojištění.
Rozumím.
Pane přesedající, já jsem pochopil, že se stejně nic nedozvíme, kromě dalších lží, takže já stahuji svůj návrh na přestávku. Prostě se to nedozvíme a svůj názor vyjádříme v hlasování ve třetím čtení.
Děkuji. Registruji vaše stažení návrhu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Téma, které probíráme, je téma složité, je téma náročné, je téma, které si zaslouží lepší pozornost než to, co tady teď při vší úctě předvádí pan kolega předseda klubu TOP 09 Kalousek. Prosím, vyzývám, pojďme k tématu a nechejme malicherností.
Také děkuji. Takový návrh by zřejmě bylo nutné doručit přes organizační výbor, na což jsem připraven o tom jednat, nicméně v tuto chvíli tedy budeme pokračovat v rozpravě, do které se v tuhle chvíli, pokud se dobře dívám, již nikdo nehlásí, takže končím podrobnou rozpravu. Není tomu tak. V tom případě bychom měli přistoupit k hlasování o návrzích, ale nemám tady žádné návrhy, takže bych ukončil druhé čtení tohoto návrhu a posuneme se v pořadu dál. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Je to sjednocení názvu. Garanční výbor přijal doporučující stanovisko.
Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Garanční výbor přijal doporučující stanovisko.
Děkuji.
Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, což je pozměňovací návrh pana poslance Jiřího Maška. Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Je to pozměňovací návrh pana poslance Kasala a jde o upravující průběh uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, farmaceuta, kteří odborné vzdělání získali v jiném než členském státě Evropské unie. Garanční výbor přijal doporučující usnesení.
Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Nyní bychom měli hlasovat o návrhu zákona jako celku. A nyní bychom mohli hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Kdo je proti? Také všem děkuji. třetí čtení Navrhovatel má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Prosím, pokračujte. Otevírám rozpravu. Než vyzvu řečníky, tak tady máme omluvenku.
Další do obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Richterová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Skutečně hezky tohle vystihuje takový příběh ze symfonických orchestrů versus rockových kapel. A je měřitelné, že to na ně má pozitivní vliv. Tohle je ta argumentace, která mi tady dnes trochu chybí. Bavíme se o tom, že dobří zaměstnavatelé dnes nabízejí benefity. A my se nemůžeme tvářit, že se bavíme pouze o karenční době jako takové.
Kolegyně, kolegové, já se velice omlouvám, ale na to nejde nereagovat. My tady slyšíme - tam, kde to je dobře nastavené, tam to funguje. No to je skvělé. Ale já dodávám - tam, kde to je dobře nastavené, to fungovalo. A tím pádem celá ekonomika jde, víte kam? A když si půjdete popovídat s jakýmkoliv zaměstnavatelem, tak vám řekne to samé: máme to skvěle nastavené, skvěle nám to fungovalo, ale dneska nám nefunguje vůbec nic. A pak rozumná pracovní doba. To je skvělý příměr. Co to je rozumná pracovní doba? Takže rozumná pracovní doba nelze a vždycky budou výhodnější profese a horší. A čím hůře my to tady nastavíme, tím právě v těch nevýhodných pracovních dobách bude chtít pracovat méně lidí. A tohle všechno k tomu přispívá. Děkuji.
Děkuji za dodržení času. S přednostním právem pan předseda Stanjura.
Děkuji za slovo. V minulých týdnech a měsících jsem se často z veřejných vystoupení dozvěděl, že karenční doba je vlajková loď programu České strany sociálně demokratické. Myslím, že paní navrhovatelka by s tím souhlasila, že to takhle často říkali. Kde je paní ministryně práce a sociálních věcí? Takhle se prosazuje vlajková loď, že nepřijdu? Neúčastním se? Nejsem tady? Nezajímá mě, co se debatuje, co říkají poslanci v mém resortu? To není úplně normální.
Ale z toho neznamená, že tam v tom režimu bude úplně každý, protože my jsme tady, pane kolego Farský prostřednictvím pana předsedajícího, pouze vlastně takoví zprostředkovatelé mezi dlužníkem a věřitelem. Tak to pak běžte vysvětlovat těm věřitelům, kteří nám píší také, jak zase k tomu přijdou oni. A já dodávám, jak k tomu přijdou ti dlužníci, kteří dneska to splácejí anebo kteří dneska procházejí tím oddlužením.
Zaznívá tady: už tři měsíce se věnuji problematice exekucí, insolvencí. To je hrozné zjištění, že vlastně my rozhodujeme o lidech po třech měsících zjišťování, ale přitom ta problematika je tak obrovsky složitá, že opravdu to nelze takhle říct po třech měsících bádání, jak to vlastně je. Já se exekucím, insolvencím věnuji celých deset let, co s nimi přicházím denně do styku. Letos máme krásné výročí. Letos to je deset let a deset let se setkávám s tím, že všichni, kteří jsou v tomto systému, se to naučili jenom dojit. A dneska se nemůžeme divit dlužníkům, že nechtějí se nechat oddlužit. Jestliže mám jistotu, že si vydělám dvanáct nebo šestnáct tisíc, tak nebudu mít zájem se oddlužit. Musíme na to jít úplně obráceně. Musíme říci: budeš platit deset tisíc a nezajímá nás, kolik si vyděláš. Já věřím tomu, že se do toho pustíme.
Moc děkuji za ty poznámky a jsem rád, že se dostáváme k tomu souběhu, k tomu řešení. To je ta nejistota, která mi tam vadí.
Poslední faktická poznámka zatím pan poslanec Ferjenčík.
Děkuji za slovo. Skutečně nedává smysl, aby po pěti letech probíhajícího oddlužení mohl soud konstatovat, že to oddlužení se nekoná. Reakce na kolegu A bavíme se o tom byznysu s chudobou, o těch věřitelích, kteří půjčují za účelem toho, aby jim nebylo splaceno řádně.
Takže přátelé, jestli se budeme vyčerpávat faktickými poznámkami a debatami o tom, co proběhlo na výboru, tak to dnes nedoděláme. Takže já na vás apeluji, aby pak například některé politické strany nebo někteří přátelé, kteří prosazují tento zákon, a já mezi ně patřím, neříkali, že to tady někdo blokoval nebo že to někdo nechtěl, protože takhle to zatím vypadá. Takže prosím, zmírněme se a zkusme už mluvit méně, aby zákon prošel z druhého čtení do garančního výboru a potom za tři týdny do třetího čtení.
To znamená, že první věc: Rozhodně to, co tady říká prostřednictvím pana předsedajícího pan Farský, nemůžeme brát jako dogma nebo jako prostě, že takhle to je. Prostě dneska ti lidé, jelikož si nesáhnou na možnost si vydělat, tak okamžitě, jakmile na ně spadnou insolvence, odcházejí do šedé zóny. Takže změním fiktivně město, ale co nejhorší, já si i pronajmu sociální byt s podporou státu, takže to zaplatíme zase ještě všichni znova. Takže lidé se v tom naučili chodit, protože jim nic jiného nezbývá. A opravdu, jestli o tom nebudeme mluvit a nepojmenujeme to, koho to nejvíc zatěžuje, tak v současné době to nejvíc zatěžuje podnikatele, který musí za insolvenční nebo za exekuční soudce nebo správce vykonávat celou agendu, ale s tím, že za to ručí finančně ve své firmě, a je to třeba - 23 exekučních případů teď mám ve firmě, 21 druhej. Teď mi zrovna jeden odchází, protože na něj spadly insolvence, tak okamžitě dal výpověď. Tak taková je realita.
Je to problém, který on nezná. Já to chápu a rozumím mu. Já se s tím problémem setkávám dnes a denně. A touto problematikou se tady za roky nikdo nemínil zabývat. Proto tento návrh. Teď je návrh jiný, s tím, že vzdělávání tedy nebude, ale bude zákon o léčitelství. Já si myslím, že se tím posuneme výrazně mezi civilizované národy, kde takovéto nějaké podobné zákony jsou, protože v Evropě mezi všemi evropskými státy existují jenom některé malé výjimky, které takové zákony nemají. Určitá protekce pacientů by tady měla být, protože oni pochopitelně v té své těžké situaci nevědí, na koho se obrátit, a snadno podlehnou šarlatánům a podvodníkům, kteří parazitují na jejich těžké situaci. Já pochopitelně zastávám svůj názor, který jsem tehdy obhajoval, a také se k tomu tak vyjádřím při hlasování, ale doufám, že neohrozím celkový výsledek toho, aby tento zákon, tato novela prošla, protože je tam řada jiných dobrých věcí. A rád budu pokračovat ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví na tom novém zákoně o léčitelství tak, abychom měli důstojnou legislativní normu.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem chtěl tady z tohoto místa uklidnit kolegu Luzara, co se týká akupunktury a lékařů. Při akupunktuře dochází k poruše kožní bariéry. Porušovat kožní bariéru může lékař. V České republice je více než tisíc lékařů, kteří provozují akupunkturu, a dle mého názoru by akupunkturu měli provádět jenom lékaři. Zrovna tak jakýkoliv zásah, který se děje na pedikúrách, nebo když vám někde chtějí vyřezávat znaménko.
V tuhle chvíli máme čtyři faktické poznámky.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové.
Já vás přeruším, je tady příliš velký hluk. Já bych chtěl poprosit poslance, kteří opouštějí sál nebo neposlouchají diskusi, aby tak činili tiše.
Tak bych chtěla jenom podotknout, že není v pořádku, aby čínská medicína měla výsadní postavení v ostatních alternativních medicínách. My jsme měli minulý týden veřejné slyšení ohledně biotroniky, což je také jeden způsob léčitelství, také by chtěli, aby se to vyučovalo na fakultách lékařských. Myslím si, že podobně jako v Evropě, i v celém světě jsou centra alternativní medicíny, a to je cesta, kudy bychom mohli tu alternativní medicínu pustit dál.
Já děkuji a nyní prosím pana poslance Pávka, připraví se paní poslankyně Adámková, poté pan poslanec Ferjenčík.
My budeme postupovat následovně. My víme, jak je to problematické v oblasti vzdělávání těch nelékařských povolání, a proto podpoříme v podstatě všechny pozměňovací návrhy tohoto senátního zákona.
Já vám také děkuji, že jste vydržel ten hluk. Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Adámkovou s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Já také děkuji. Prosím pana poslance Ferjenčíka s faktickou poznámkou, která je v tuto chvíli poslední.
Mě zaujala ta poznámka o akupunktuře, že by to měli dělat jenom lékaři.
Děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych jenom v reakci na pana Ferjenčíka říct, že k tetování musí být lékařský dozor, že všechny ostatní metody v podstatě nejsou povoleny.
Děkuji, pane předsedající. Já jenom na margo tohoto zákona. Vlastně tento zákon byl víceméně také takovým jakoby - původním podvozkem bylo vlastně vzdělávání sester. A na to se naroubovala právě ta tradiční čínská medicína, která také s tím vzděláváním sester neměla vůbec nic do činění. Takže to je jedna věc. Takže my jsme šli vlastně do zákona, který nebyl vůbec připravený, a nebylo tady žádné prostě stanovení, jak to asi bude v následné budoucnosti vypadat. Tradiční čínská medicína, já říkám, nejsem proti tomu, ale nemůže být v zákoně prostě se zdravotnickými profesemi. To prostě nejde. To prostě je nonsens. Neexistuje to nikde na světě. Proto vás žádám, prosím o podporu tohoto senátního návrhu zákona, o vyřazení tradiční čínské medicíny. Protože pak v tom je hrozný zmatek a trvá to dlouhou dobu, než se dá ta smysluplná věc prosadit.
Také děkuji paní senátorce. Zůstal viset, tak to je v tom případě můj omyl. Paní navrhovatelka? Pan zpravodajka má zájem o závěrečné slovo? Nemá zájem.
To platí buď ano, buď obojí, nebo ani jedno.
S faktickou poznámkou pan poslanec Zbyněk Stanjura.
A zeptejte se zaměstnavatelů nejenom v soukromém sektoru, ale ve veřejném sektoru, co je nejcennější. Co oni chtějí? To je prostě úplně evidentní. Jen tak mimochodem, kdyby zaměstnavatel neměl práci, tak je to překážka na straně zaměstnavatele. Podívejte se, jaká je tam výše náhrady, když ten zaměstnavatel pošle zaměstnance domů s tím, že nemá práci. Tak bojujete boj, který neexistuje. Klíčem pro úspěch firmy kromě inovací, nápadů, drajvů, jsou zaměstnanci.
S faktickou poznámkou pan poslanec Sklenák.
Tak, když jsem byl tak osloven panem kolegou Stanjurou, tak si dovolím zareagovat. Já nežiji v minulém století. A tak to vím z vlastní zkušenosti. Z vlastní zkušenosti. Nemluvím, co jsem si někde přečetl nebo co mi někdo řekl. Anebo mi zavolali a ptali se, jestli si ten den mohou vzít dovolenou, protože jsou nemocní. To je moje osobní zkušenost, tak mi věřte, nebo ne. Takže mi nepodsouvejte, prosím pěkně prostřednictvím předsedajícího, něco, co jsem neřekl.
Paní poslankyně Aulická s faktickou poznámkou.
Děkuji, pane předsedající.

Takže to není tak, že by se to vrátilo zpátky nebo že byste byli o něco ochuzeni.
Pan předseda Stanjura, faktická poznámka.
Za druhé. Omlouvám se, že jsem tak osobní. Zůstane jim víc čistého. Ale vy velmi rádi jednáte o platech ve veřejné správě, tomu já rozumím. To už se dostává do nereálných čísel. A pak hrozí, že ta pracovní místa budou zanikat, nebo ty firmy nebudou profitní a budeme se divit, že nám klesá výběr daně z příjmu právnických osob. To se na mě nezlobte.
Pan poslanec Munzar s faktickou poznámkou.
Děkuji, pane předsedající. Benefit sick days se může zavést i ve veřejné správě. Dokonce i na ústředních orgánech státní správy, na mnoha ministerstvech to funguje. Závisí pouze na ochotě vedení ministerstva a na tom, jak se k tomu postaví. Na druhou stranu pokud tento návrh takto projde, tak u mnohých zaměstnavatelů tento zaměstnanecký benefit bude ohrožen. Takže je potřeba říci to "b", že zavedením a schválením tohoto návrhu předkladatelů jsou ohroženy dobrovolné zaměstnanecké benefity v našich firmách.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Já ho prostě navrhuji zrušit a řeknu vám k tomu proč. Je to velký problém, který tady dneska řešíme, možná větší, než jsme si ochotni připustit, protože lidí, kteří jsou v exekuci, je někde takřka milion. Těch, kteří jsou v bezvýchodné exekuci, to znamená v situaci, kdy se v podstatě přes veškerou životní snahu nikdy svých dluhů nedokážou zbavit, těch je možná něco kolem půl milionu podle odhadů odborníků. A to je nevyčíslená škoda, která nám tady hrozí, pokud ji nezačneme řešit, protože se přirozeně v takových rodinách ty stereotypy chování přenášejí z generace na generaci. Posuzuje, jestli se těch pět let chovali dostatečně odpovědně, jestli těch pět let dělali všechno, co mohli, a může se tak lehce stát, že někdo, kdo vstoupí do oddlužení a musí pět let žít skutečně s minimem, maximálně se snažit přijímat práci, byť neodpovídá jeho vzdělání, tak po pěti letech se na soudu řekne, že splatil jenom 24 % ze svých dluhů, a oddlužení se tedy ruší a jako by nic neudělal, jako by se o nic nesnažil.